Já bych ještě jednou tady chtěl zdůraznit svobodné rozhodnutí. To svobodné rozhodnutí opravdu není ani u toho zaměstnance, ale často ani u toho zaměstnavatele, protože všichni jsme vázáni nějakými smlouvami, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a ty smlouvy musíme dodržovat. Takže pojďme o tom začít jednat, nechme to tak, jak to je, a můžeme se dohodnout, že uděláme zákon, když řekneme ano, jestliže tomu podnikateli, nebo v jeho vlastním zájmu je, nebo v jeho přesvědčení, že zavře, tak mu to nikdo nemůže nařídit. Děkuji za pozornost.
Mě mrzí, že kolega ze stejného klubu, že Jirka Bláha tady používá soukromé hovory z chodby. V této logice, kterou tady říká kolega. Znovu opakuji, naposledy, já už se pak k tomu hlásit nebudu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Vlastimila Válka a ještě jedna faktická poznámka Jiřího Bláhy.
Já prostřednictvím pana předsedajícího - pan poslanec Bláha mě vždycky osloví a tak... To mně totálně hlava nebere. Rád bych získal nějaké vysvětlení, jednoduché.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou.
Protože je to o tom, co říkám. Jestliže většina - a celý svaz pekařů to jednoznačně podpořil, celý svaz pekařů, to znamená, že od Brna až po Aš, všichni pekaři chtějí mít zavřeno, protože prostě chtějí být doma. Oni nechtějí dodávat. A je vidět, že jste nikdo moc nezažil podnikání, co to je, když jste tlačeni svým odběratelem do kouta. A k tomu dotazu, který tady zazněl před chviličkou. Ten dotaz je úplně jednoduchý.
Pak vám hned udělím slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nebojte se, budu stručná. Přiznám se, že v té době byla vysoká nezaměstnanost. Bylo to v době krize, byl to rok 2014, tedy končící krize. Za prvé mi to moc nezaplatí. Ten návrh jsem poté jako senátorka podpořila, připodepsala jsem ten návrh. Ta debata tady šla různě, ale já si myslím, že je potřeba skutečně připomenout, o čem se vlastně bavíme. jsou to dny pracovního klidu včetně toho, že obchody jsou zavřeny. Je tedy na nich, jak se rozhodnou. Ale kdo chodí nakupovat, tak ví, že ty malé obchody mají většinově zavřeny i v ty ostatní svátky. A pak jsou tam samozřejmě Velikonoce a Vánoce. Já to tady říkám proto, že ta úvaha byla také jasná a docela transparentní. Proč zrovna tyto dny? Protože se pojí s českou státností. Aby lidé skutečně měli tu informaci, aby tam stát dal najevo, že tohle je vzácný den.
Ale těchto obchodů by mohlo být podstatně více. Vždyť přece celý svět, celá Evropa by nám měla být příkladem. Tato otázka tady zase zůstává nezodpovězená. Tento souboj se odehrává v tržním prostředí úplně jiného rozměru.
Pokud jsme měli, tak jsem to už pozapomněla. Velmi chybné. Mrzelo mě to a svůj postoj jsem nezměnila. Teď stojíme před těžkou Sophiinou volbou. Tak to není.
Další faktická poznámka, pan předseda Faltýnek. Připraví se pan poslanec Nacher.
Zákon se jmenuje o prodejní době v maloobchodě. Tak to tady máme zpátky a možná to dopadne tak, že ten zákon nebude platit vůbec.
Pan poslanec Nacher.
Za prvé. A já skutečně nemůžu za to, že Senát to sem vrátil v této podobě. Takže to není pokrytectví. Takže nevím, proč to vyvracíte. Je potřeba na začátku vůbec vysvětlit, že zrušení zákazu neznamená zavedení povinnosti.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jiránek, poté s faktickou pan poslanec Luzar.
Takže oni mají radši otevřeno, aby ho prostě udrželi.
Takže já si myslím, že jste rozhodovali na základě informace, která nevycházela ze skutečnosti, a proto jsme v trošku nové situaci.
Prosím.
Děkuji za slovo. O prvním pozměňovacím návrhu, který je v podstatě totožný s pozměňovacím návrhem, který předložil již kolega poslanec Čižinský a který s předmětným nařízením nesouvisí, rozhodla Sněmovna v minulosti tak, že jej nepřijala. Ministerstvo vnitra uvedlo, že s meritem tohoto pozměňovacího návrhu souhlasí a že jej začlení do připravované novely zákona o matrikách s tím, že se rozhodlo pro vhodnější legislativní řešení, než jaké zvolil Senát. Z výše uvedených důvodů si dovoluji navrhnout, aby Sněmovna setrvala na znění zákona tak, jak byl již dříve postoupen Senátu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před vámi ryze praktická záležitost. A sice je mnoho lidí, kteří dělají rodokmeny, genealogů, kteří nahlížejí a chtějí nahlížet do matrik. Je navrhováno to, aby badatelé chodili tam, kam mají chodit, to znamená do archivu. Do velkého oblastního archivu, kde ty matriky jsou všechny pohromadě a oni si mohou najít, co je zajímá. Ty body byly v průběhu všechny vyvráceny. Teď tady zazněl pouze jeden, a sice že předání velkého počtu matrik bude procesně složité. Ale i tento důvod není relevantní, protože v roce 2024 se bude uskutečňovat mnohem větší přebírka matrik. To znamená, v praxi to je tak, že všechny důvody, pro které tato úprava nebyla schválena, byly vyvráceny. To znamená, pokud chcete usnadnit situaci obcím a matrikám, tak prosím schvalte to znění, které navrhuje Senát. Ulehčíte všem práci, matriky se přesunou do archivu, kam patří.
... zda tedy se vzájemně opravdu slyšíme, protože zaznělo tady, že ano, že návrhy, které Senát podává, budou součástí další komplexní úpravy. Komplexní úprava bude někdy nejdříve za rok, možná i za dva roky. A lidé v praxi na to čekají. Já jsem hovořila o těch stavebních řízeních. Ta jsou zejména kritická. Pan poslanec Čižinský hovořil o těch badatelích, ale vezměte si, kolik máme liniových staveb, kde nevíme, kdo je vlastníkem, a o rok se nám vlastně celé řízení zdrží. Prosím tedy, zvažte, jestli opravdu nepodpoříte dva pozměňovací návrhy, které by pomohly v praxi mnoha lidem a stavbám.
Paní poslankyně Jana Krutáková... Já zagonguji, aby se poslanci dostavili do jednacího sálu.
Máte slovo k faktické poznámce.
Beru vás vážně. Takže zítra v 9.01 budu načítat naše návrhy zákonů, které, máte pravdu, leží tady déle než rok. A nejenom vy sám jako jeden. Vzpomeňte si, jak jste hrdinně sháněl podpisy pro odvolání současného řídícího naší schůze. Kolik jste přesvědčil sociálních demokratů? Roman Onderka to podepsal taky? Tak omlouvám se, jednoho. My jsme to podepsali všichni. Tak jestli takhle budete shánět podporu pro projednávání našich opozičních návrhů, to se moc neposuneme. Ale ráno se to ukáže. Já to skutečně navrhnu. A nechci slyšet, že máte důležitější vládní body.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, Zbyněk Stanjura, vaším prostřednictvím, je samozřejmě mimořádně obratný předseda opozičního klubu, to všichni víme, není třeba už to dále prokazovat. Nicméně musím se ohradit před tím peskováním, kdo co podepsal nebo podepsal za sociální demokracii. Došli jsme k dohodě, že budeme jednat, bude schůzka, chceme se dohodnout.
Ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika.
Co jsme my, budete i vy." Tedy kde jste byli, když my jsme byli v situaci, kdy naše návrhy zákonů tady šly od počátku volebního období až do jeho konce neprojednány? Dokonce jsem tady já osobně přednášel návrh, aby se jednací řád upravil tak, aby se návrhy zákonů a další body projednávaly v pořadí, jak dojdou, to znamená podle čísla tisků. No a protože jsem to navrhoval v době, kdy byla úplně jiná vláda než tahleta, tak to byl návrh, pro který jsme si hlasovali pouze my sami komunisté. Takže historická paměť mně velí, že jsem pro to, aby se projednávaly návrhy zákonů v pořadí, v jakém dojdou. Pokud se takhle dokážeme domluvit, potom věřte, všecko půjde i rychleji a k větší spokojenosti.
Máte slovo.
Řešili jsme samozřejmě, že doktoři, sestry, policisté a další musejí do práce. Řešili jsme, že si lidé mohou najít jinou práci, když nechtějí chodit o svátcích do práce. Celý vývoj lidské společnosti v posledních stoletích je z velké části založen na tom, abychom museli do práce chodit stále méně a méně. Abychom měli více času na život. Proto vymýšlíme stroje, roboty, výrobní systémy, digitalizujeme, zvyšujeme produktivitu a zkracujeme pracovní dobu. A my víme, že Češi pracují v průměru více než většina Evropanů. Anebo zda je to, nebo není fér nebo nefér vůči doktorům a sestřičkám. Přičemž věřím, že časem dokážeme i těm doktorům umožnit být o Vánocích doma. Ale myslím, že bychom měli vážit, že jsme již dostatečně vyspělá společnost, abychom nějakým způsobem mířili výš. My tady bychom měli pomoci hledat širokou společenskou shodu a cesty, jak co nejvíce lidem alespoň v těch několika státních svátcích ročně zaručit volno, ať mohou dělat, co chtějí. Ať mohou být doma s rodinou nebo prostě jít třeba na ryby. Prostě proto, že to zlepší náladu mezi lidmi, pohodu ve společnosti. Stovky milionů Evropanů to už dokázaly. Našly ne chaos, jak to pojmenoval kolega Skopeček, ale našly politickou a společenskou shodu na tom, že nějak omezí prodej. Buď o svátcích, nebo o nedělích. Signál lidem, jak to vnímáme my v Parlamentu, to každopádně bude.
Nyní pan poslanec Petr Pávek.
My podpoříme tu senátní verzi a tím by to mohlo skončit. Dovolte mi ale několik osobních poznámek. Není to vůbec o žádném silném postoji, zda o svátcích pracovat, či nepracovat. Tomu každý rozumí. Je svátek, mám to červeně v kalendáři, OK, tak se prostě neprodává.
A nyní bych všechny přítomné požádal, tak jak bylo dohodnuto na dnešním grémiu, abychom si společně připomněli památku Mistra Karla Gotta minutou ticha. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 35. schůze dne 3. října tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 35. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. S náhradní kartou číslo 23 hlasuje pan poslanec Hájek. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. bod 311 - Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém na středu 16. října od 18 hodin;
My jsme považovali za zcela zjevné, že to byla pozice především Ministerstva vnitra, které zcela naléhavě potřebuje odklad účinnosti o dva roky, protože není připraven systém pro elektronické projednávání legislativy, a proto tedy naléhavost tohoto odkladu, protože chápu, že z pohledu Ministerstva vnitra nemůže nabýt účinnosti zákon, který počítá se systémem, který neexistuje a nemůže do té doby vzniknout. Asi není příliš systémové chtít vše projednávat elektronicky, pak překlápět z elektronické do písemné podoby v Senátu, pak po cestě zpátky ze Senátu do Sněmovny z písemné do elektronické podoby. Naše legislativa zpracovává stanovisko, a pak to samozřejmě nemůžeme nechat na poslední den k projednávání na plénu, protože kdyby se nám protáhla schůze, tak by nám to propadlo třicetidenní lhůtou. Z tohoto důvodu byla vedena v Senátu i kritická diskuse k této věci. Tam jsou nastaveny výjimky, kdy to může být stanoveno jinak. Jak jsem říkal, ponechává prostor jak pro vytvoření informačního systému, tak pro předložení změnového zákona, který zajišťuje komplexní elektronický legislativní proces na všech úrovních.
Zpravodajem garančního výboru, ústavně-právního výboru, byl pan poslanec Jakub Michálek. Má zájem se vyjádřit před rozpravou? Ano. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my opravdu chceme a měli bychom usilovat o to, aby konečně naběhla elektronizace legislativního procesu. Bohužel ze Senátu se nám ten návrh vrátil tak, že tam je pouze malinkatá část, že byly vypuštěny všechny potřebné změny související legislativy. Takže v podstatě, bohužel, tady se to úplně nepovedlo v Senátě. Senát se vydal tou opačnou cestou.
Ne kvůli tomu, co věcně zaznívá, ale kdy pan Babiš v průběhu svého projevu pozurážel prakticky všechny největší evropské i zahraniční politiky, kde on svou z toho pohledu hloupou chybu na sociálních médiích neuznal, zatímco vinu nesou všichni ostatní. Ale myslím si, že pro domácí zisky, domácí PR možná záznam zde na kameru by se premiér měl chovat uctivě k partnerům, se kterými jinak vstupuje do jednání. Tak to jsem si dovolil reagovat na projev pana premiéra, který zde zazněl, poté pan premiér odešel. Já bych chtěl říct k situaci na severu Sýrie v Kurdistánu několik věcí. My se skutečně dnes bavíme o turecké agresi v severní Sýrii. A není to první taková agrese. Pan premiér zde hovořil o tom, jak on je jediný, který ty věci řeší. V začátku tohoto volebního období na žádost pana předsedy ODS Fialy jsme se setkali s panem premiérem Babišem, zástupci stran ve Sněmovně, a řešili jsme směřování české zahraniční politiky. V Praze probíhaly demonstrace za Afrín. Já nevím, jak tento dopis dopadl, jestli se tam založil do desek, nicméně nezaznamenal jsem, že by Česká republika zrovna v této otázce problému kurdské menšiny v Sýrii nějakým způsobem hrála aktivní roli. A toto také zaznělo jako reakce na představení pana prezidenta Erdogana, ke kterému se pan premiér přihlásil. Já tyhle kroky považuji za zásadní selhání české zahraniční politiky, která je vícekolejná. Já vítám, že během toho týdne nakonec česká vláda i přes třeba takové řekněme vlažnější vyjádření Ministerstva zahraničí v počátku a dosti vlažné vyjádření pana ministra průmyslu a obchodu, kdy ještě říkal, že s tím Tureckem neví, jak to uděláme, s tím exportem, že nakonec vláda to jednotné stanovisko zaujala a skutečně se rozhodla pro to, aby Česká republika podobně jako západní partneři v Evropě nebo i severské země zastavila export zbraní do Turecka.
Děkuji.
Děkuji. Jde o zásadní porušení mezinárodního práva, to tady bylo řečeno a na tom musíme trvat. Že jde o porušení mezinárodního válečného práva, o tom taky není pochyb, protože jde o civilní cíle. Syrská arabská republika je suverénním státem, je státem OSN a je zmítána chaosem, který do ní někdo v roce 2011 implantoval.
Samozřejmě, nemělo by logiku, aby dva body byly na prvním místě, to nejde.
Víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Kdo je proti? Dále je zde návrh pana poslance Koláříka, abychom body 52, 53 - jedná se o novelizaci exekučního řádu - zařadili v úterý ve variabilní týden 8. 11. po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. O zařazení již nebudeme hlasovat. Pan poslanec Grebeníček navrhuje zařazení nového bodu Průběžná zpráva předsedy vlády o dosavadních krocích a šetření ve věci zločinů privatizace. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. O zařazení již nebudeme hlasovat. V tuto chvíli už tam máme dva body. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pořad 35. schůze. Návrh byl přijat.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl také reagovat především na vystoupení pana poslance Michálka, ovšem hodnotím ho zcela jinak než pan ministr Zaorálek. Pan poslanec Michálek tady řekl, že pokud Senát chtěl, tak mohl doplnit nějakou vlastní úpravu jednacího řádu Senátu. Nevím, jestli to bylo myšleno do tohoto návrhu zákona.